Takže tolik náš návrh.
Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. Pan navrhovatel? Nemáte zájem. Pan zpravodaj? Nemáte zájem.
Děkuji za slovo.
Ale protože už uběhla nějaká doba, tak dovolte, abych ho také zopakovala.
Podtitulkem tohoto bodu je samozřejmě také situace na Sokolovsku. K tomu naprostá tragédie lázeňství se současnou tragickou sezónou. A jako třetí bod navrhuji po tomto bodu, čili ve středu jako druhý bod, informaci ministra armády o situaci v armádních zakázkách. My jako Trikolóra si nemyslíme, že v rámci toho šetření, které stejně bude muset přijít, má být první na řadě armáda. Je to z toho důvodu, že i jak tady sleduji své ctěné a méně ctěné kolegy, řada z nich už by ráda zahájila nějaké válečné údery, jak tak sleduji jejich rétoriku. Na to potřebujeme silnou armádu. My nejsme nějaká země nomádů, kteří neumějí vyrobit ani náboj. My jsme prostě historicky kvalitní průmyslová země. Čili toto jsou moje tři body.
Jenom upozorňuji, že váš návrh, aby to bylo zařazené jako první bod odpoledne - v tuto chvíli je tam gremiální návrh.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ačkoli tento termín nevypovídá nic o tom, odkud pochází většina jejich pracovních příjmů, situace se nejvíc dotýká občanů s nižšími příjmy, samoživitelek a samoživitelů. Tím pádem dochází i k ohrožení životní úrovně jejich nezaopatřených dětí. Hnutí SPD na tuto situaci upozorňuje od počátku nouzového stavu. Podali jsme v tomto směru téměř dvě desítky pozměňovacích návrhů. Všechny byly vládními poslanci odmítnuty. Mnozí z nich navíc začali jako zaměstnanci pracovat až poté, co jim bylo znemožněno podnikání, aby zajistili základní životní potřeby svých rodin, a díky tomu paradoxně přišli o naději na jakoukoli finanční pomoc od státu. Stát tak de facto trestá poctivost a snahu opatřovat si finanční prostředky vlastní prací. Vypovídá o tom i mnoho konkrétních lidských příběhů, o kterých jsme denně informováni. Jako OSVČ na něj ostatně nemají nárok dodnes. A z titulu pracovních úvazků na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti mají na ošetřovné nárok pouze někteří z nich, a to navíc nikoli od počátku karantény a ve významně nižším finančním objemu než osoby samostatně výdělečně činné. A ti rodiče, kteří pracují na takzvané dohody a zároveň pečují o děti nad 13 let věku, nemají na ošetřovné nárok vůbec. Je to náš návrh SPD na zrušení daně z nabytí nemovitosti. Děkuji za pozornost a poprosím vás o podporu.
Děkuji za slovo. A určitě jste zachytili v médiích desítky návrhů, jak lehce získat peníze. A myslíte si, že to je opravdu rychle, okamžitě a levně? Proto bych vás všechny velice rád požádal, abyste návrh na regulaci reklamy, který předložila Komunistická strana Čech a Moravy a který je zařazen jako bod v prvním čtení, dali jako první bod prvních čtení.
Takže pokud tady říkáte, že malí nedostanou nic, tak to není pravda. Dostanou všichni, naopak všichni stejně, je to podle mě absolutně férové. A naopak ti malí dostanou víc než standardně, protože je to oproti RUD výrazně výhodnější i pro ty malé obce, nezvýhodňuje to nikoho.
Tak prosím, pane předsedo, máte slovo, dvě minuty.
Podle mě nebudou ukazovat na vedlejšího starostu, který má o 300 obyvatel větší obec, že dostal o 300 tisíc korun více. Ale pan premiér vystupuje, jako by do té vlády přišel včera. Ty koeficienty v RUD, to je hrozné, nespravedlivé! - Sedm let, pane premiére! Neudělali jste vůbec nic. Tak bych mohl pokračovat. Ale vy se jen vykrucujete. Vy to reálně nechcete poslat. Kolegové v Senátu už to vlastně připravili a do měsíce ten návrh zákona máme tady.
Tak nyní požádám o vystoupení pana poslance Jana Čižinského a jako poslední se připraví pan poslanec Roman Onderka.
Děkuji za slovo. Z úst premiéra tady zazněla ohledně Prahy lež a je potřeba na to upozornit. Takže chci Sněmovnu uklidnit, že to není tak, že někdo v Praze blokuje okruh, že to je přesně naopak. Okruh probíhá.
Tak a jako poslední vystoupí pan poslanec Roman Onderka a připraví se pan poslanec Ondřej Veselý.
Možná to bude asi tím, že v těch velkých městech zajišťují zaměstnanost, sportovní vyžití, kulturní vyžití, zdravotnictví a školství, které svým způsobem částečně supluje buď kraje, anebo stát. A z tohoto pohledu je potřeba se na to dívat. Možná můžeme rozdělovat občany v České republice politikou, svým názorem, který máme na život a na dění na té naší matičce Zemi, ale určitě ne v tom, jaké dostávají peníze a kdo tyto peníze čerpá.
Nyní ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Miroslav Kalousek, zatím poslední faktická.
Děkuji za slovo. Vážený pane kolego, pane poslanče Romane Onderko prostřednictvím pana předsedajícího, přiznám se, že mě rozesmála vaše představa, jak si pan premiér sedá na sedadlo v divadle.
Tak nyní mi naskočily další dvě faktické poznámky. Takže pan poslanec Stanislav Blaha a pan poslanec Patrik Nacher.
Já v tom žádnou spravedlnost nevidím a popíšu vám to na takovém klasickém případu. A my mimo jiné kromě toho, že v mnoha směrech plníme i regionální funkci, protože máme velkou spádovou oblast, zřizujeme Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Je to přece šílenství, aby tak malé město zřizovalo stálou kamennou divadelní scénu. Stát na to časem zapomněl a já každý rok bojuji o to, aby někdo našemu městu pomohl. Ztrácím 30 milionů, teď mám díky kompenzačnímu bonusu přijít o dalších 20 milionů, to už je 50 milionů, které budou chybět v investicích. A žádám od vás reakci na tento můj výstup, abych od vás slyšel odpověď, kde je teda ta spravedlnost a jestli stát je vůbec schopen našem městu v tom pomoct, protože když se obracím na kraj, řeknou - no, to jste blázni, že to financujete, ale my vám v tom nepomůžeme, obraťte se na stát.
Takže já tu výzvu beru a na nejbližším zastupitelstvu si rád poslechnu, co tato koalice v Praze udělala pro ten městský okruh a jakým způsobem participuje na tom vnějším pražském. Já děkuji panu kolegovi Čižinskému a doufám, že to podpoří stejně tak agilně, jako mluví tady, i na pražském zastupitelstvu.
Já jenom musím říci, že celý ten systém, tak jak to zde navrhuje, co ještě se chystá, úplně nevíme, na obce. A to prostě není možné. O těch investicích, o kterých my hovoříme, tak to je ta...
Děkuji. Já myslím, že jsme se neposlouchali. A v zásobníku projektů budou podpořeny všechny projekty. To znamená, nějaké tady adresování kvůli stranickým knížkám, to si prosím nechte od cesty!
Děkuji, paní ministryně.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. To je tedy logika, které nerozumím. Nezlobte se na mě, ale proč to dělat jednoduše, když to jde složitě. Vždyť stačí nechat nastavení rozpočtového určení daní, tak jak je, a starostové si s tím poradí. Tímto mechanismem vytvoříte práci pro tisíce úředníků a byrokracii, takže místo elektronizace státní správy opět půjdeme cestou papírů, vyplňování a kontroly. Děkuji, tohle nechci.
Nyní s přednostním právem... nebo s faktickou poznámkou, paní ministryně ? Pane předsedo, máte slovo.
Musím říct, že nerozumím tomu, co v těchto hodinách a minutách předvádí vláda. Problém existuje, na tom se shodujeme všichni. Neshodujeme se, jak ho vyřešit. Druhou cestu tady paní ministryně pro místní rozvoj - ta je ta nejhorší, nějakým dotačním titulem. Nemusíte ani svolávat mimořádnou vládu, pane premiére. Můžeme v klidu odhlasovat bod číslo 5 ve sněmovní verzi. Teď tady už zhruba dvě a půl hodiny objevujeme dávno objevené. Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě. A problém je vyřešen. Oprávněné stesky starostů. Když stát vybírá méně, tak mají méně i obce a kraje, je to logické. A nikdo nenavrhuje, abychom to dorovnávali na úkor státních financí, na úroveň roku 2019, 2018 nebo dalšího. Ale to navržené řešení je prostě zbytečně komplikované. Paní ministryně Dostálová, to je proti zájmům těch starostů a obcí. A vy jste tady citovala dopis z Otic. Já pana starostu Otic znám dlouhodobě. Tentokrát už neměl ani protikandidátku, protože to fakt dělá dobře a voliči, občané Otic, oceňují jeho práci. On je vždy připravený. On má zásobník projektů. Pošlete mi to, já si s tím poradím. Ale proč to dělat tak složitě? Tak proč se tomu bráníte? Pokud říkáte, že ty peníze uvolníte. Tak proč má být dotační titul? Tak ať nám to řekne tady, která obec si to nezaslouží. Tak když mají dostat všichni, tak proč mají psát žádosti? To mi hlava nebere. Jediné, co mě napadá, že vláda ty peníze nechce dát, ale současně říkají, že je chtějí dát. Problém vyřešen. Ti, kteří potřebují zakázky v těchto týdnech a měsících. Já tomu rozumím. Tomu dala, tomu ne. Tomu dala, tomu ne.
Pan kolega Juránek je stále na čekačce.
Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom stručně zareagovat na polemiku pana poslance Stanjury, který pokládal řečnickou otázku, zda ta vláda tedy chce ty peníze dát, nebo je nechce dát. A to je jedna z věcí, pro které je obtížné tento proces akceptovat.
První bod, který bych žádal zařadit jako první bod na dnešní pořad jednání a jeho název by zněl Stanovisko Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k zásluhám československých legionářů. A druhý bod se týká návrhu na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro dohled nad využíváním dat od mobilních operátorů z platebních karet a dalších citlivých údajů v souvislostí se zavedením tzv. chytré karantény. Skutečně by mě to ani jako někdejšího kantora dějepisu nenapadlo, že k něčemu takovému budu nucen, ale stalo se. To je prostě normální v České republice, že máme i samosprávnou úroveň a že naše samosprávy prostě nepodléhají nějakému centrálnímu diktátu, jak je tomu zvykem právě v Ruské federaci. Já mohu mít se soudruhem Filipem opravdu různý pohled na historii, a to je zcela legitimní, a že ten rozdílný pohled na historii máme, je zcela zjevné. Pan místopředseda neoznačil svoje názory za soukromé. Pan místopředseda pošimral pod bradou ruského medvěda, ale rozhodně nepřispěl českým zájmům v rámci Ruské federace. Svými servilními výroky, které mimochodem obsahovaly i - Svými servilními výroky krom jiného vyzýval prostřednictvím ruského média k tomu, aby byl ze své funkce odvolán ministr zahraničních věcí Petříček. To je podle mě zcela nepřípustné, protože nikoli Vojtěch Filip, ale právě ministr Petříček, jako ministr zahraničí je tím, kdo garantuje oficiální českou zahraniční politiku, která prostě ruské straně dala najevo, že u nás mají na rozdíl od Ruské federace i samosprávy právo v určitých věcech rozhodovat. To usnesení je velmi jednoduché. A za čtvrté - a to, doufám, že snad nebude rozporovat ani valná většina poslanců zastoupených v této Poslanecké sněmovně - chci, aby Poslanecká sněmovna deklarovala, že si váží boje československých legionářů během první světové války, kteří se svou odvahou a odhodláním zásadně přičinili o vznik samostatného, svobodného a demokratického Československa. Já chci říct, že mým jménem nehovořil, a ať pro příště prosím hovoří jenom z titulu své funkce předsedy Komunistické strany Čech a Moravy, ať hovoří jménem českých komunistů, ale ať nehovoří jménem občanů České republiky, a to on ve svém prohlášení opravdu a prokazatelně učinil. Dovolte mi ještě odůvodnit další bod, který žádám bez pevného zařazení na zařazení na dnešní schůzi. V té chvíli mi bylo i na plénu odpovězeno, že tu funkci bude zastávat komise pro odposlechy. Děkuji, pane předsedo. Aby byla zřízena speciální komise. My navrhujeme komisi, kde budou mít zastoupení všechny politické kluby zastoupené v Poslanecké sněmovně, přičemž poslanecké kluby budou moci nominovat odborné nominanty, odborníky. Chytrá karanténa je chytrým řešením a my ho podporujeme. Chytrá karanténa nám může pomoci, že by nemusela být vyhlašována opatření v takovém rozsahu, jako tomu bylo v případě první vlny.
Jedná se o zrušení daně z nabytí nemovitosti. To znamená, za tisk 866, který jsme v tuto chvíli zařadili na základě návrhu grémia po tomto bodu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Nyní je zde návrh pana předsedy Stanjury na nový bod - zřízení komise Poslanecké sněmovny pro hodnocení účinnosti vládní pomoci. Zařazení nového bodu. Zahajuji hlasování. Tento návrh byl přijat. Kdo je proti? Nyní zde máme několik návrhů pana poslance Václava Klause. Ten návrh je hlasovatelný, ačkoliv jsme rozhodli o pevném zařazení. Teoreticky se může stát, že nebude projednán. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Klaus nyní navrhuje zařadit nový bod - informace ministra hospodářství k evropskému Green Dealu. Já jsem si přesně napsal co, ale bylo uvedeno jméno pana ministra Havlíčka. Takže Informace ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka k evropskému Green Dealu bude správný název. A pak je zde návrh na zařazení nového bodu Informace ministra obrany k armádním zakázkám. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Přihlášeno je 194, pro 92, proti nikdo. Návrh přijat nebyl. Přihlášeno je 194, pro 82, proti nikdo. Zahajuji hlasování. Aby byla zaznamenána vaše účast, nejprve vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 49. schůze dne 14. května tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Krutákovou a poslance Jaroslava Dvořáka. Nikoho nevidím, že by se hlásil s jiným návrhem. Ptám se, kdo je pro navržené ověřovatele. Jedná se o hlasování číslo 1, přihlášeno 111, pro 108, proti nikdo. Návrh byl přijat. Tak a dnes máme 26. května a narozeniny slaví naše milá kolegyně Miloslava Vostrá. S náhradní kartou číslo 18 hlasuje pan poslanec Bartoš. Svým rozhodnutím číslo 57 a 58 jsem rozhodl o projednání těchto vládních návrhů ve zkráceném jednání a přikázal jsem tisk 868 výboru pro zdravotnictví, tisk 874 rozpočtovému výboru, tisk 875 výboru pro sociální politiku. Nyní tedy přistoupíme k návrhu pořadu 49. schůze, tak jak je uveden na pozvánce. Nejprve vás seznámím s návrhem grémia. Za třetí grémium navrhuje zařadit do návrhu pořadu nové body: sněmovní tisky 868, 874 a 875, což jsou zákony ve zkráceném jednání; dále návrh na volbu člena NKÚ do bloku volební body; Na závěr mám pro vás jedno organizační sdělení. To je z mé strany vše. A teď vás poprosím, vážené paní poslankyně a poslanci, kdo máte zájem o vystoupení. Poté jsem viděl pana předsedu Jurečku jako druhého. Pan poslanec Veselý se hlásí z místa. Aha, takže s přednostním právem po panu předsedovi Jurečkovi.
A to jsme prosím v dubnu. Takže pokud tady hovoříme, že to bude dělat problémy malým obcím, tak to bude dělat problémy všem obcím. Všem obcím. To znamená, že to je vážný problém. Takové ty katastrofické scénáře... Takže zkusme to vyřešit jinak. Kdybychom to tady takhle nerozhodli, tak by patřily těm obcím. Neuvěřitelné. Děkuji za pozornost.
Faktickými poznámkami budou reagovat nejprve pan poslanec David Kasal, potom pan poslanec Václav Votava. Prosím, máte slovo.